Že jsme tehdy v tom roce 2003 přistoupili na to, že se připojíme k těm, kteří lhali! Kteří lhali o důvodech toho, proč se má jít do Iráku. Prostě nemyslete si, že my v tom jsme nebyli zahrnuti Když jsme měli vystupovat proti tomuto typu politiky, tak jsme ho naopak podpořili! Já bych si přál, aby Česká republika podporovala takovou politiku, která nežene ten svět do neštěstí. Abychom tohle dokázali rozeznat. Já vím, že to co, říkám, že je toho příliš mnoho a že není snadné se v tom asi vyznat. Chápete, ty služby mají svůj smysl, ale je to něco jako nástroj, jako něco, s čím pracujete. Já bych byl rád, aby to nebyla pravda, ale tam to je! Tak vy říkáte: Věříme svým službám. Nebo jak najdeme pravdu. Ta cesta je složitější. Jen upozorňuji na to, že mi připadá zahraniční politika jako těžší disciplína. A neupadnout do stejných jednostranností, jak je tady slyším dnes v poslední době všude kolem. Takže je zřejmé, že to, co jsem tady řekl, asi nebude úplně srozumitelné, protože jsem toho řekl příliš mnoho. Ale mínil jsem to za vládu jako příspěvek k tomu, že tady máme zřídit komisi, která se má zabývat pouze dvěma problémy.
Vážený pane ministře kultury, byla to velmi zajímavá úvaha. Určitě tady z vaší strany zazněla spousta informací. A my máme opravdu dokumenty, které toto řeší. A ne všechny body, které jsou v těchto vládou přijatých dokumentech, jsou v tuhle chvíli naplňovány. Opravdu provázanost byznysu a zpravodajských aktivit je v Číně naprosto zřejmá.
Děkuji za slovo. Předpokládám, že je to patrně tím, že je v politice dlouhá léta a ty načerpané zkušenosti i z funkcí, kterými prošel, se dají velmi těžko nahradit něčím jiným, nastudovat nebo tak. My jsme to krátce říkali na tiskové konferenci, ale ještě aby to bylo zřejmé. My jsme nehlasovali pro zařazení tohoto bodu a patrně nebudeme hlasovat ani pro zřízení té vyšetřovací komise. Za druhé, proč jsme nehlasovali pro zařazení a patrně nebudeme hlasovat pro tu komisi, je, že opravdu si myslíme, že Česká republika má tajné služby, ať už jim někdo věří, nebo ne, ony musí- ne mohou, ale musí vyšetřovat činnost států, které chtějí, mají zájem ať už ekonomicky, nebo politicky působit v České republice. A máme také orgány v trestním řízení, které musejí konat, pokud dostanou podnět. A za třetí, máme pocit, že spíš jde o to vyvolat jakési politické otázky. Nechci říct politickou hysterii, která by měla odvádět Sněmovnu od práce.
Ptám se, kdo je pro. Asi by to měl být tisk 500, bod 148 - Tomio Okamura a další, novela zákona o důchodovém pojištění, prvé čtení. Návrh byl přijat. Otevírám bod číslo Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. A ještě jednou poprosím o klid v sále. Umožněte vystoupení.
Jak již bylo zdůrazněno v předchozích představeních návrhu tohoto zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, tak navrhované změny jsou předkládány z důvodu zapracování nových poznatků z dosavadního uplatňování zákona v praxi. Opět se jedná o technickou záležitost, nicméně celkem důležitou. Dovoluji si tedy požádat o podporu předloženého návrhu a děkuji.
Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k rozpravě k tomuto bodu. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
A jak řekl pan ministr, počet pozměňovacích návrhů je nízký. Za prvé hlasování o legislativně technických úpravách.
Ta procedura je velmi prostá, nicméně je zvykem si ji odhlasovat. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru.
Stanovisko hospodářského výboru je kladné. Tento návrh lépe definuje vysokokapacitní dobíjecí bod.
Kdo je proti?
A i v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost České republiky. Moc vás prosím kolegové, věnujme tomu pozornost. Proč vyšetřovací komise? Často i v diskuzích bylo zmiňováno, proč chceme komisi, proč se tímto chceme zabývat, když zde máme komise, které se zabývají dohledem nad našimi zpravodajskými službami. Všechny tyto dokumenty, které přijala vláda České republiky, hovoří o těchto hybridních hrozbách, na které upozorňují i naše zpravodajské služby. Já bych chtěla poprosit - to, čeho se dovolávám, to, o co vás prosíme s kolegy, je pouze to, co je v platném znění Bezpečnostní strategie České republiky přijaté vládou, a jenom bychom chtěli, aby se to, co je v této Bezpečnostní strategii, a to, co je i v Auditu národní bezpečnosti naplňovalo. Ráda bych upozornila na to, že, jak jsem říkala, mezi ty hrozby patří například kybernetické útoky. Já jsem přesvědčena, že Česká republika nedělá v tuto chvíli vše, co by měla dělat, protože kdyby tak činila, tak by měla odolnější například infrastrukturu na Ministerstvu zahraničních věcí. Vždyť vy musíte vědět, že naše Ministerstvo zahraničních věcí, jeho informační systémy byly opakovaně napadeny. Já věřím, že vám také jako mně vadí, že nepřátelské mocnosti, ale s největší pravděpodobností Rusko, zaútočily na informační systémy našeho Ministerstva zahraničních věcí. Jenom se podívejte, jak neblahé dopady má vlastně jeden kybernetický útok na jednu nemocnici, byť to pravděpodobně nebylo politicky motivováno. Já bych chtěla zdůraznit jednu věc. Podívejte se například na Velkou Británii. Tam podobnou komisi zřídili a opravdu se snaží svůj ústavní systém chránit. Nejsme rozhodně jediní. Nejde tady o nic menšího, než že musíme být odolní proti tomu, aby nám tady autoritativní režimy rozkládaly ústavní systém a aby ohrožovaly demokratický vývoj.
Jde o odvádění pozornosti od skutečných problémů naší země. Programová politická beznaděj se promítá vždy do tendence hledat nepřítele vnitřního i vnějšího. Já nejsem žádným obdivovatelem systému Ruska a Číny, jsou to země odlišné svou politickou kulturou a nemůžeme zde čekat podobné modely politického systému, které vychází z evropské tradice. Ostatně si nemyslím, že Rusko a Čína mají zájem svůj politický systém exportovat do České republiky. Obě země jsou globální velmoci a nepochybně projektují i do České republiky své bezpečnostní a ekonomické zájmy. Stejně tak to dělají ostatní geopolitičtí hráči. To není důvod k žádné hysterii. Je to důvod, aby v České republice pracovaly služby, které tento stav monitorují a analyzují. Je v hrubém rozporu zájmů naší země dělat si nepřítele z obou uvedených zemí. Věcné obchodní vztahy a věcný dialog s touto zemí je podle mého názoru v hlubokém zájmu České republiky. Například sousední Německo považuje Čínu za strategického partnera, kam výhodně exportuje hotové výrobky složené z komponentů, které se vyrábí v České republice. Logicky mají Němci zájem na svých dobrých vztazích s Čínou a nemají zájem podporovat pozici naší země v Číně. Německo staví plynovod Nord Stream 2 a brzy se stane zásadním distributorem zemního plynu z Ruska. Nebudu překvapen, pokud zde budeme místo kapacit moderní jaderné energetiky budovat kapacity na spalování tohoto plynu. Pokud se chceme starat o bezpečnost České republiky a zabývat se vlivem autoritativních režimů, zabývejme se Saúdskou Arábií a její podporou pronikání radikálního islámu do Evropy. Důkazy, že to je skutečný problém, máme přece na každém větším vánočním trhu, kde nás před islámskými fanatiky mají chránit bariéry. Dejme zájem České republiky na první místo. Neponižujme se před nikým, a už vůbec ne před Ruskem a před Čínou. Chovejme se k nim s oboustranným respektem, obchodujme a nepropadejme hysterii, která se zde šíří. Za chvíli můžeme skončit tak, že budeme hledat vnitřního a vnějšího nepřítele. Budeme sledovat, kdo s kým si dal koblihu na ulici nebo kdo se vyfotil s Okamurou a budeme Rusy i Číňany hledat pod každou postelí. Ptám se této sněmovny: Nemáme nic lepšího na práci? Jestli máme, tak politickým hysterikům doporučme sklenici vlažné vody a zabývejme se svou prací pro občany.
Za prvé - vliv jakých autoritářských režimů na české vnitřní záležitosti zde budeme zkoumat? Řeč byla o Číně a o Rusku, ale to není v názvu té komise. Takže budeme zkoumat všechny, nebo jenom některé vybrané? A když jenom některé vybrané, tak proč, co bude klíčem výběru? Kdo ho bude vybírat? A proč se tedy navrhovatelé schovávají za obecný pojem? Podrobíme zkoumání činnost saúdského režimu, jeho diplomatů a zpravodajců, kteří tak báječně ovládají pilu a kyseliny? Víme, jaký je vliv autoritářského saúdskoarabského režimu na vnitřní záležitosti Jemenu, kde probíhá genocida, jsou tam desetitisíce mrtvých civilistů včetně dětí, hladomor, genocida a - pozor - uprchlíci. A tady už se dostáváme do Evropy a dostáváme se do zájmů České republiky. A to všechno probíhá za mlčení Západu a i za našeho ostudného mlčení. Zrovna tak vliv Turecka v Sýrii je naprosto neoddiskutovatelný, zbrocený krví tisíců mrtvých, a opět uprchlíky, kteří prchají do Evropy a prchají přes Českou republiku nebo do České republiky. Takže ten vliv na Českou republiku je zde značný. Já osobně bych se vsadil, že to určitě nebylo Huawei, které je zatracováno.
Ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod Garanční výbor návrh zákona neprojednal. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje?
Děkuji.
Není třeba schvalovat proceduru. Zahajuji hlasování. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Umožníme vystoupení pana poslance Bendy, který se přihlásil v okamžiku, kdy jsem říkal, že rozpravu končím.
Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem očekával, že zazní ještě nějaká úvodní slova před třetím čtením. Já chci mít jenom jedno upozornění. Dobře víme, v jaké podobě sem návrh zákona přišel.
My skutečně musíme chránit zájmy, národní zájmy České republiky.
Takže se možná omlouvám za to, co tady dneska říkám. Protože ty ostatní to dělají dobře, tak se o nich neví, tak se o nich nemluví. Ale nemyslete si, přátelé, že to nedělají.
Nyní Jakub Janda, poté Vojtěch Munzar.
Děkuji za slovo. Ale vy nám tady neustále lžete. Vy nejste žádná nová strana. Vy jste pořád komunistická strana.
Tak reagovat nemohu. Nyní tedy pan kolega Vojtěch Munzar.
Já chci také reagovat na vás, pane místopředsedo. Tím, že se někdo přejmenuje, tak to neznamená, že se zapomene tady na těch 40 let.
Především se spojenci. Tak já bych prosil, abychom tady nemátli veřejnost a neříkali, že vlastně jsou všichni stejní. My jsme si dobrovolně vybrali své partnery, dobrovolně jsme vstoupili do NATO, to jsou naši partneři. Dobrovolně jsme vstoupili do Evropské unie, to jsou naši partneři. A ten rozdíl je podstatný. Vy všichni, nebo mnozí z vás říkali, věříme našim tajným službám.
Ale to byl spojenec, to bylo naprosto v pořádku, že? No tak taky to za vámi je, taky je to za vámi. Pojďme se bavit o tom, jestli budeme nadále tady planě hovořit nad věcmi, že někdo holt může toho druhého sledovat, někomu to budeme tolerovat a někdo holt tolerován nebude, tak jak to tady bylo. Pokud by se sledovaly aktivity všech mocností, všech cizích zemí, prosím, byl bych ochoten tu diskusi tady vést a možná třeba i nějaké usnesení podpořit.
Jenom k té debatě o tom slavném bodu, který si prosadili komunisté za podpory svých koaličních partnerů. Přečtěte si dopis, který jsme dostali my všichni jako poslanci. Hájili jsme a budeme hájit. Ale pro naprostou většinu našich občanů to byl začátek svobody. A to budeme hájit! A nebudeme se vymlouvat!
Je naprosto logické, že projednávat dva fakticky paralelní zákony je nemožné.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Pěkný předvánoční podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych ten návrh paní kolegyni Hyťhové vůbec nijakým způsobem nedehonestoval, a to z jednoho podstatného důvodu. Za druhé chci říct jednu věc. Ale my bychom to určitě po vás nechtěli. Takže nechtějte to i po nás.
Paní poslankyně Tereza Hyťhová. Všechno faktické poznámky.
V podstatě odpověděli na to, co jsem chtěla teď říct. Já neříkám, že ten návrh Pirátů je špatný. A třeba Piráti mohou ty svoje věci, nebo změny, dát do druhého čtení tady k vládnímu návrhu. Ale domnívám se, že teď tady řešit zdublované návrhy, které v podstatě mají stejný cíl, je nesmyslné. Takže pojďme ten jeden zrušit, bavit se o tom jednom a kvalitně ho zpracovat tak, aby byl přínosem pro naše studenty a byli bychom s ním všichni spokojeni.
A budeme pokračovat.
My jsme jako fakulta, nebo univerzita, podávali evropský grant, ten byl asi za 100 milionů.
Taková je realita. Takže nestrašme se a Piráti, netěšte se na vítězství.
Děkuji.
U referenda z dílny SPD jsme postupovali úplně jinak. Stejně tak jsme úplně jinak postupovali třeba u exekucí. Přesně takhle jsme postupovali například u toho zmíněného referenda.
On to přede mnou už kolega Ferjenčík naznačil. Ale když zamítneme nyní ten návrh, tak tím říkáme, že vlastně zamítáme to střední vzdělání.
Pan poslanec Ivo Vondrák.
Dámy a pánové, já si myslím, že si musíme říct, že maturita není o tom, že to, co složím u té zkoušky, si budu pamatovat celý život. Troufl bych si na maturitu z matematiky a určitě z deskriptivní geometrie. Samozřejmě už si nepamatuji ani spousty věcí z češtiny, protože literaturu také člověk pozapomíná. Ale já bych chtěl říct, že je důležité ukázat, že ta maturita je tady proto, že prokáže, že ten mladý člověk v určitý okamžik je schopen to penzum znalostí pojmout. Ale prostě musí prokázat tu základní znalost. A proto říkám, že zavést střední vzdělání tak, že si to odsedím čtyři roky ve třídě, to se na mě nezlobte, to nemá s tím nic společného.
Já bych chtěla vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Ferjenčíka, který řekl, že nechápe, proč tento návrh nepodpoříme, když s ním věcně souhlasíme. To jsem ale neřekla. Naopak já s ním věcně nesouhlasím, proto podávám návrh na zamítnutí. Ale ten návrh, se domnívám, a to nejenom já, ale slyším to z úst odborníků a škol, že není zpracován úplně dobře a kvalitně.
Můžeme pokračovat. Pan poslanec Jan Bartošek.
V tomto roce byly ruskými prioritami vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům v České republice politická rozvědka. Ruské zpravodajské služby v České republice dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou dále rozvíjely. To znamená, nic z toho jsem si nevymyslel. Rozumím tomu, že ne všem z vás se to poslouchalo dobře, ale - a to se shodnu s některými předřečníky - myslím si, že otázka bezpečnosti a suverenity České republiky by nám měla ležet na srdci bez ohledu na to, z jakého jsme politického uskupení, protože přesně tyto nenápadné cesty a metody, které jsem zde citoval, vedou k postupné ztrátě svobody a suverenity. A naší zodpovědností je, abychom - a máme to ve své moci - dokázali definovat, jak se bránit, a případně přijmout zákony, které budou chránit suverenitu České republiky. Tímto vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu zřízení této vyšetřovací komise.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Birke. Mám tady jenom jednu faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty a připraví se s přednostním právem Vojtěch Filip.
Od té doby jsem tam dokonce tři roky žil, mám tam desítky, možná stovky přátel.